Já jsem si opravdu vzpomněl, na té bezpečnostní konferenci, kterou jsem tady už zmiňoval, mimo jiné vystupoval vedoucí Centra proti terorismu Ministerstva vnitra a z jeho úst zazněla věta, kterou jsem si poznamenal. To řekl na půdě českého parlamentu na konferenci o bezpečnosti. A je to, znovu opakuji, vedoucí Centra proti terorismu Ministerstva vnitra České republiky. To jen na doklad toho, že ty věty, které tady teď přednesl pan kolega Laudát, jsou opravdu docela varovné.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je nás tu 200 poslankyň a poslanců. Nevím, kolik z vás mělo tu odvahu, zvedli zadek a jeli se do těch oblastí, o kterých pan kolega František Laudát tak krásně hovoří, jak se tam hrozně v tom Donbasu žije a co se tam všechno děje, aby se sami přesvědčili. Protože žvanit o něčem, co jsem na vlastní oči neviděl, může opravdu někdo jako pan kolega Laudát.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte jenom stručnou reakci na pana předsedu Kováčika, který říká: Měl bych se snad omluvit panu poslanci Laudátovi za to, že mám názor? Ale pan poslanec Laudát přece zcela jasně řekl, že je vlastně dobře, že to takhle nahlas zaznívá. Vy se s tím vůbec netajíte. A to je ten demokratický názor.
Pan poslanec Laudát, potom pan poslanec Holík, potom pan předseda Kováčik.
Děkuji. Fakt je, že na rozdíl od jiných politických turistů nejezdím za peníze Ruska na Krymy, na Donbasy a na okupovaná území. Kolik zabili lidí.
Taky chci znát, kdo to doplatí, pokud k této úspoře nedojde. Na hospodářském výboru proti pozvánce nedošlo ke stanovení harmonogramu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Při projednávání se navíc někteří poslanci předháněli v návrzích, jak tento materiál posunout bez druhého čtení na hospodářském výboru přímo na plénum Poslanecké sněmovny. Usnesení hospodářského výboru, jak jej citoval kolega Kolovratník, že hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijat tento návrh zákona v předložené podobě, odhlasovalo 10 poslanců pro, Kudela byl proti. Abych tedy nezůstal nic dlužen práci na tomto sněmovním tisku, tak v podrobné rozpravě navrhnu pozměňovací návrh. Jenom pokud by měl být návrh zákona přijat, tak navrhuji některé výtky vlády vyslyšet. K této právní normě musím říci, že Ministerstvo vnitra podle zákona 309 ze dne 11. listopadu 1999 postupuje. Sbírku zákonů a mezinárodních smluv vede, ale podle mě stylem, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, anebo jiným přirovnáním od našich kolegů ze Slovenska, pane bože, jenom daj ľahko. Závěrem chci říci, že se mi myšlenka provázanosti právních předpisů líbí. Lituji však, že Ministerstvo vnitra tuto oblast asi dlouhodobě - slovo dlouhodobě vytučňuji a pětkrát podtrhuji - dlouhodobě zanedbává. Zpochybňuji však tuto formu a zvolený postup. Domnívám se však též, že jako privátní projekt by Hospodářská komora takovou službu svým členům klidně mohla provozovat a že na to ani nepotřebuje zákon.
Pan ministr spravedlnosti nyní s přednostním právem.
Pan poslanec Kudela tu už hovořil o tom, že ten návrh vytváří duplicity. Co to je norma? Takže když se říká, že přílohou zákona má být seznam povinností, které ten zákon ukládá, tak se tím říká, že přílohou zákona má být ten zákon, protože pokud je v zákoně něco jiného než povinnost, tak to tam nemá co dělat. Věřím, že se nad tím jistě zamyslíte a že nebudeme přijímat zákon, kterým by se ukládalo, aby přílohou zákonů byly zákony.
Tak ode mě reakce na teď předřečníky. Vezmu to v časové ose pozpátku. Pan ministr Pelikán říká, že přílohou zákona má být zákon. Tak já to tedy rozhodně nechápu. Ale se vší pokorou, já nejsem právník, nechci se pouštět do debaty z teorie práva. A spíš se přikloním právě k tomu meritu, k tomu obsahu, o čem se vlastně bavíme. Tak jak jste zvyklí tady ve Sněmovně v současné době, když podáváte, ať tedy návrh novely zákona, nebo pozměňovací návrh, automatickou součástí je důvodová zpráva. Toto celé by měla spravovat již zmiňovaná Hospodářská komora pomocí databáze, pomocí softwaru. A ono když se o něčem hovoří, je dobré to vidět. A já to teď nemyslím nějak ve zlém, ale nevím a kladu otázku, jestli kolega Kudela viděl ten demosystém, tu demoverzi. To je potřeba vidět, jak to funguje, jaká úžasná služba to pro podnikatele, pro české firmy, samozřejmě i zahraniční, ale pro firmy malé, velké, střední, jak veliká služba to bude. Bude to nová povinnost při předkládání zákonů.
Ale pravda také je, že má řadu kritiků a oponentů. S těmito kritiky, kteří upozorňují na rizika v případě přijetí zákona, se ztotožňujeme. Ostatně upozorňovali jsme na ně i v průběhu jednotlivých čtení v Poslanecké sněmovně. Klub KSČM je konzistentní v těchto názorech a názor nemění. Podle našeho mínění se vzhledem k některým nově stanoveným úpravám v novele nemusí naplnit očekávání navrhovatelů, že připravené změny přilákají do školství davy nových Amosů. Je pravda, že se představitelé Ministerstva školství dušují, že předkládaný kariérní řád je založen na odlišném modelu nežli předchozí diskutované návrhy právě s ohledem na míru byrokratické zátěže. Stačí se podívat do škol, a už jsem o tom před chvílí mluvila. Učitelé a ředitelé škol jsou zavaleni papíry, jsou nuceni absolvovat všemožné kurzy a školení, nezřídka pochybné kvality, a s tématy, která jsou učitelům na nic, jen z nich profitují všemožné neziskovky. Vrátím se ještě ke zmiňované administrativě. Ono se stačí podívat na jednotlivé odstavce zákona, a to ještě nezmiňuji podzákonné normy. Pro každého učitele bude platit, že si bude zakládat své portfolio, spolu s ředitelem bude každé dva roky zpracovávat svůj osobní plán profesního rozvoje, kdy ředitel školy určí jeho povinnou část, druhou si bude volit učitel, pravidelně pak bude s ředitelem vyhodnocovat naplňování plánu a aktualizovat ho. V návrhu vyhlášky k atestačnímu řízení je pak zpřesněno, že učitel vytváří dokladové portfolio, které tvoří arch učitele k prokázání kompetencí ze standardu učitele pro odpovídající kariérní stupeň, plán profesního rozvoje, doklady ke kompetencím ze standardu učitele. Dokladové portfolio musí být vždy důkazem naplnění konkrétní kompetence ze standardu učitele, každý doklad musí být písemně okomentovaný a zdůvodněný, proč tímto dokladem dokládá naplnění konkrétní kompetence ze standardu učitele. Dalším problémem je příprava na atestační řízení. Pro ředitele pak vytváření plánu rozvoje školy, i když tady chápu, že určitá vize být musí. V souhrnu tak administrativa vzroste, a to pro učitele i ředitele škol, jim asi ještě významněji. Pokud jde o specializační činnosti, ty jsou podmíněné specializačním studem v rozsahu 250 hodin, tady se mohou projevit organizační problémy. Jednoduše řečeno, kdo za ně bude učit. Mimochodem, týká se to i snížených pracovních úvazků. Zvlášť na malých školách to bude těžko řešitelný problém. Další problematické části. Za zmínku určitě stojí povinnost pedagoga žádajícího o atestační řízení pro třetí kariérní stupeň uhradit 500 korun. A když už jsme u třetího kariérního stupně, učitel, který bude zařazen do tohoto stupně, bude podle novely vynikající učitel. Nemůže se stát, že příplatek a aktivity, které s tímto stupněm souvisejí, získá takový, řekněme, školní Cvach? Už teď koluje na školách vtip: Víte, jak se pozná vynikající učitel? Že odevzdá včas všechny papíry. V současnosti si hledá uplatnění v jiných oborech, než je školství, zhruba 60 % absolventů pedagogických fakult. Na mnoha školách ředitelé s velkými obtížemi zajišťují výuku a varují, že bude hůř. Pedagogické sbory stárnou, řada učitelů odchází a bude odcházet do důchodu a noví pedagogové přicházejí v minimálním počtu, takže je nemohou nahradit. Citelně chybí kvalifikovaní učitelé matematiky, fyziky, chemie, IT, cizích jazyků, učitelé odborného výcviku. Je tedy logické a správné, že se hledají cesty, jak zvýšit počet zájemců o učitelské obory a zároveň zájem absolventů nastoupit do škol. O tom mám prostě pochybnosti. Logopedie na školách je velmi důležitá. Logopedické vady a poruchy řečí jsou jednou z nejčastějších příčin odkladu školní docházky. Tvoří 27 % všech odkladů. A vypuštění ze zákona specialisty v oblasti prostorové orientace zrakově postižených? Prostorová orientace, kterou se tito specialisté zabývají, velmi pomáhá postiženým osobám, jejich integraci ve společnosti. Zrakem vnímáme zhruba 80 % všech informací. Je pravda, že využívání možnosti této specializační činnosti na školách je velmi malé, ale tam, kde je to potřeba, je to pro postižené dítě nesmírně důležité. Při té příležitosti však upozorňuji, že vyhláška umožňuje vytvářet tyto pozice už dnes. Tady se jedná o pouhé překlopení do zákona. Tolik k některým změnám, s nimiž nám novelu vrátil Senát. Uvedené změny nemají podporu klubu KSČM a nebudeme pro toto znění hlasovat. Navíc by to udělalo velice zle i v pedagogickém sboru samotném. Pokud jde o znění zákona, které schválila Poslanecká sněmovna. Víte, nedávno jsem se zúčastnila besedy k problematice výchovy a vzdělávání v České republice. Tato beseda proběhla pod názvem Od školy hrou k hrátkám se školou. Myslím, že tento název přesně vystihuje, co se ve školství v České republice za léta odehrává. Za klub KSČM musím říci, že se nechceme podílet na hrátkách, které odnesou pedagogové i jejich žáci. Ani sněmovní, ani senátní verzi.
Nemusíte se mnou souhlasit. Ještě jednu věc jsem pochopila - že ministerstvo ve snaze zlepšit a zkvalitnit české školství nemá ani tušení, co se ve školách děje, a proto, pane ministře, si dovolím prostřednictvím předsedajícího vás vyzvat: Přijďte ke mně v září do ředitelny. Pojďme se sejít v sedm hodin ráno na statku a budeme pokračovat v provozu školy, abyste viděl, co je realita života ředitele, pokud máte dost odvahy.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve elektronicky přihlášený pan předseda Kučera s faktickou, poté paní poslankyně Havlová, pak pan poslanec Foldyna, pak paní poslankyně Bohdalová.
Já jsem si se zájmem vyslechl tady povídání paní poslankyně.
Prosím, vaše dvě minuty.
Dámy a pánové, já velice stručně. A nikdo nám neřekl, kde se ty tři tisíce pro ty kantory vezmou. Proto absolutně nemůžu souhlasit se senátním návrhem.
Já vám děkuji.
Víte, dámy a pánové, já jsem lodní mechanik, nejsem pedagog a do školy jsem tedy jenom chodil. Mám manželku učitelku, takže vím o tom, jaké problémy mají. Přátelé moji, kolegové, já vám něco řeknu. Nezlobte se na mne, když to řeknu tak explicitně. Já 27 let vidím, jak tady przníme české školství. Nezlobte se, že používám takové slovo, které se vůbec nehodí do Sněmovny. Ale to, co tady předvádíme za těch 27 let v tom školství, můžeme se plácat po rameni, jak chceme, jak je to všechno dobré, ale vy přece víte, jaká je skutečnost, jaké jsou dneska maturity, jaké jsou obory, kolik nás to stojí a co to vlastně je. Prosím vás, my tady o něčem diskutujeme - a já chápu, že je před volbami. Přece pojďme něco - jestli si myslíte, že ta diskuse k něčemu povede, a vy přece dobře víte, že k ničemu nepovede, že se tady jenom prostě budeme překřikovat a mluvit. Pojďme hlasovat o těch věcech, pojďme se posunovat! Vždyť ta veřejnost musí mít psotník z nás! My jsme vždycky říkali: Na prvním místě nebude banka, ale škola! Ale vždyť to není pravda.
Jako další paní poslankyně Bohdalová.
Já jenom drobnou poznámku.

Ta se přijala. A druhá věc, kterou bych tady chtěla říct. Víte, ono české školství se nedá posuzovat podle jedné střední školy.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou.
Já navážu na pana kolegu Kučeru, který řekl, že jsme si mohli ušetřit různé peripetie. A vlastně názor? Názor se dá obrátit tehdy, pokud nějaký je. Takže jenom tohle k vašemu postupu. A poprosím vás, podle faltýnkovských tabulek si spočítejte, kolik to stálo tenhle stát, byť tento argument sám neuznávám.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Nakousl jsem Turecko a není třeba zdůrazňovat, jak neuralgický bod Turecko je. Severoatlantická aliance se poslední léta potýká s obrovskými problémy. Jižní křídlo chce úplně něco jiného než východní křídlo Aliance. Zkrátka a dobře. My se na ni díváme docela s despektem. Postoj KSČM k Alianci je všeobecně znám. Vojensky i politicky. Prostě by nebyla k ničemu. Bude si napřed muset vyřídit domácí vnitropolitický boj a tahanice, aby mohl možná postupně začít některé své předvolební sliby realizovat. Ještě na to nějaký čas má, ale čas běží strašně rychle. Když už jsem řekl, že svět není bezpečnější, neměl jsem tím na mysli rozhodně jenom Evropu. Víte, že my sami vysíláme svoje jednotky daleko na východ. Včera bylo v Černém moři zahájeno velké vojenské cvičení, pochopitelně pod vedením Spojených států amerických. Tedy minimálně dva a půl roku počítáme s tím, že situace bude neměnná a budeme tam. To znamená, že se tam budou střídat různé složky armád členských států Severoatlantické aliance. A pravděpodobně se dá očekávat, že dřív nebo později přijde další požadavek, další - já tomu říkám prostě požadavky na vyžádání, kdy některá členská země, třeba jedna z těch pobaltských, znovu požádá o navýšení. A budeme dál posilovat a dál budeme vysílat svoje vojáky na východ. Problém je pouze v tom, že se to neustále přibližuje. Ale teď se pohybujeme už ne v tisících kilometrů, ale rozhodně sotva ve stovkách. Je to nesmírně nebezpečná záležitost. Pochopitelně tou největší hrozbou, proč to děláme, je Ruská federace. Ale děláme to především proto, že Ruská federace realizuje své mocenské ambice. Realizuje své mocenské ambice, využívá řadu nástrojů hybridní kampaně, včetně cílených dezinformačních aktivit a kybernetických útoků. Vůbec nás hanba nefackuje, když připouštíme, že Ruská federace z rozhodnutí pravděpodobně toho největšího zloducha Putina dokáže ovlivnit volby ve Spojených státech, ve Francii, pravděpodobně teď v Německu, už i my se obáváme, že ovlivní naše podzimní volby. To jsou prostě věci, které naprosto legitimně ovládly náš prostor. A víme velmi dobře, proč to řekl. A dokonce to zaznělo i na té zmiňované bezpečnostní konferenci přednedávnem. O tom to celé je. On to naznačil Donald Trump při své první cestě po Evropě. Posílí je o americké zbraně. Takže dvakrát zaplatí těm Američanům. A navíc to naprosto jednoznačně posílí jejich závislost. Jinak jste ty peníze vyhodili prakticky z okna. Jen čtyři členské země aliance plnily ona dvě procenta. Teď se k tomu hlásíme téměř všichni.
Jsou to v podstatě čtyři základní věci. Nebudu mluvit o obsahu té petice. Ten není podstatný. Protože věřím, že učitelé podepsali v dobré víře to, co měli možné, dostupné z webových stránek za informace získat, a to, co v nich vyvolalo určité pochyby. To, co mě naopak přivedlo k tomu, abych se nad kariérním řádem ještě jednou zamyslela, je to, že ministerstvo před schvalováním nás všechny ujišťovalo, že všechny asociace, všechny odborné sekce a odborná veřejnost, že s nimi to bylo projednáno, že tento zákon schvalují a podporují. A to je ten zásadní rozpor. Já sama osobně jsem tedy velmi rychle začala komunikovat s řediteli ve Středočeském kraji. I to je určitý hlas. Hlas lidí, kteří mě zvolili, abych je zastupovala v Poslanecké sněmovně. A ten druhý důvod? Ten druhý důvod byl ještě horší. Že by tolik textově negramotných lidí mezi učiteli? Od samého začátku fake. Komora, co není a nemůže být komorou? Lživé tvrzení v každé větě petice? Nechce se mi to věřit." No vážení, mně se to taky nechce věřit. Tohle bych očekávala od ministra, který čtyři roky intenzivně pracuje, přesvědčuje veřejnost a v době, kdy se rozhodl podat petici, tak napíše takovéhle prohlášení, a ne ministra, který je pár hodin jmenovaný do své funkce. Mně osobně, protože já se opravdu více cítím učitel než poslanec, to říká, že učitelé jsou pravděpodobně negramotní a je potřeba s tím něco dělat, je potřeba je poučit. Protože to mi připadá, že i pan ministr je textově negramotný. No, musím říct, že já si učitelů velice vážím, a daleko víc si ještě vážím těch, kteří už konečně řekli dost. Víte, učitelé jsou hodně konzervativní. Ale pravděpodobně už ten pohár přetekl. A musím říct, že budu raději negramotným učitelem než arogantním ministrem. V reakcích, které mi ředitelé ke konci školního roku posílali, byla nejenom jednoduchá, stručná odpověď, jak bych očekávala, ale byla tam spousta důvodů a zdůvodnění, proč učitelé či ředitelé tento skvělý kariérní řád, který je klackem žene do ráje, nechtějí. A tak mi dovolte, pane ministře, abych vám jeden ten dopis se souhlasem autora přečetla: Ještě minulý rok jsem patřila k těm bláznům, kteří se těší na pondělí, protože zas půjdou do práce. Byla jsem řadovou učitelkou a svou práci jsem milovala.